Vaši posedlost jednou osobou. A znovu říkám, navíc to nevychází, ta posedlost. Ne že bych tedy těmi preferencemi žil, to ne, já jsem při zemi, protože se domnívám, že se to ještě všechno může několikrát změnit. Všechno může být ještě jinak. Musíte být aktivní ve sportu, kdekoliv, a tam přesvědčovat všechny ostatní, že tahle ta parta to nedělá dobře. Nic víc po vás nechceme.
Pořád říkáte, že budete šetřit. Prosím vás, zkuste mi to vysvětlit, já jenom tak, co mě zaujalo u Pirátské strany. Víte, Proti všem, to už napsal Jirásek. Teď to píše další generace, teď už to píše Pirátská strana, tak teď je lex Babiš - a kdy bude lex Blažek? Protože víte, co dělám ve volných chvílích? Čtu si Pirátské fórum. Vážení, pokud se někdo nudíte, dobré čtení.
Děkuji a paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Navážu na Zuzku Ožanovou. Já bych chtěla určitě zareagovat na pana Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, kdy pan Michálek řekl, že jsem tady řekla ministr spravedlnosti, že to je kuriozita. No, já si myslím, pane Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, že kuriozita je ten váš pozměňovací návrh. A mají státního tajemníka, pod kterého spadají úředníci tohoto odboru. Takže já nevidím důvod, proč by to nemohlo dělat Ministerstvo spravedlnosti a proč by to nemohl dělat odbor střetu zájmů, který to dělá dodneška. Protože veřejní funkcionáři spadají pod střet zájmů. Financování politických stran spadá pod Úřad na dohled financování politických stran. Tak to tam nechme, tam, kde to je. Já už nevím, jakým způsobem to mám vysvětlit. Hovořil jste tady o posunutí termínu, jestli byste v tom mohl být konkrétní. A jestli byste mohl být ještě více konkrétní v rámci těch kapacitních důvodů.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ryba.
Ale nicméně to zkusím říct z nějakého logického hlediska. Asi se s panem ministrem shodneme na tom, že jednací řád Poslanecké sněmovny je zákonem. My tady neřešíme to, jestli náhodou z nějakého vyššího principu jsme porušili jednací řád. My řešíme to, že ten jednací řád porušujeme schválně. Schválně porušujeme zákon, a v duchu nějakého vyššího principu. A co tím dáváme za signál? My, Poslanecká sněmovna, která tvoří zákony, by měla být první, která je dodržuje. A my říkáme, no ale my ho dodržovat nemusíme, my půjdeme na nějaký vyšší princip. Já si myslím, že to není správné, není to správný signál vůbec pro veřejnost. Jak my si můžeme dovolit vědomě porušovat zákony?
A připraví se paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Sadovský.
Děkuji, pane předsedající. Jmenuje ho prezident na návrh Sněmovny z kandidáta, kterého zvolí Sněmovna nebo Senát. Potom máme další členy úřadu, čtyři, které zase musí zvolit Senát, a z návrhu, s tím, že Sněmovna dává dva návrhy, dvě jména, senátoři jedno jméno a jedno NKÚ. A čtyři z nich navrhuji vlastně zase politici.
A poprosím paní poslankyni Helenu Válkovou, poté pan poslanec Sadovský a pan poslanec Richter.
Je to určitá replika na to, co jsem tady slyšela od pana ministra Šalomouna, který upozornil na jednu věc v tom nálezu z roku 2007, který jsem tady citovala. Nicméně to, co jsem tady citovala, bylo součástí odůvodnění toho nálezu. A spíše bych přemýšlela o tom, do jaké míry se my teď odchýlíme od praxe, kterou ustálená judikatura Ústavního soudu pokládá za přinejmenším hraniční. Slyšela jsem názor, že na 90 %, a nebudu citovat teď toho poslance, ten spor vyhraje koalice. Naopak doufám, že i nově zvolení ústavní soudci dostojí svému slibu a budou nezávislí.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, všichni víme, jak kolega Michálek předložil tento svůj pozměňovací návrh. Vy se tady všichni tváříte, že to je naprosto v pořádku, pomalu mu ještě klepete na ramena, a to, že to předložil vlastně na konci druhého čtení, tak vám nikomu nepřijde divné. Možná pro ty kolegy, kteří tady nebyli v minulém volebním období, bych rád připomněl, tady byl předložen zákon o střetu zájmů. Tady u toho stolku, co sedí pan ministr, tak jsem seděl já a vedle mě seděl kolega Michálek. A stalo se to, co se stalo: nestihl se zákon v minulém volebním období projednat. Dělá to pravidelně, protože nechce, aby se o jeho návrhu v podstatě diskutovalo.
A ta si myslím, že je tady dodržena.
Víte, ono brečíte krásně, ale na špatném hrobě. Já pocházím z Ústeckého kraje a ty billboardy jsem po tom Ústeckém kraji viděla, jakým způsobem se má STAN kroužkovat. Takže ve své podstatě vy jste se vykroužkovali a bohužel Piráti se sem nedostali. Takže to si vyřiďte mezi sebou v té vaší koalici. Církevní restituce byly nezákonné? Ústavní soud rozhodl, že jsou nezákonné? To je jedna věc. A když už jsme tedy u těch církevních restitucí, jak jste se postavili k té valorizaci církevních restitucí, když jsme tady načítali pozměňovací návrhy, kdy jsme chtěli snížit ty valorizace? Takže jste nám to zamítli. Takže na jednu stranu se vám církevní restituce hodí a na druhou stranu se vám nehodí.
Děkuji za dodržení času.
Proč podle mého názoru to někdo neřeší? Protože si myslím, že to je v rozporu s právními předpisy a je to nehospodárné nakládání s finančními prostředky, protože by měli mít jeden klub a neměli by využívat další benefity. Kdy ty finanční prostředky vrátí? Kdo to bude řešit? Měl jste pravdu, ano, ale máte mít pouze jeden klub a jednoho předsedu. Zároveň bych chtěla říct, že když tady vystupuje pan ministr pro legislativu, který je tedy podle mého názoru taky nominovaný Českou pirátskou stranu, tak říká, že Česká republika je demokratický stát, a pak říká, že prakticky my nemůžeme vystupovat. Jsme omezeni na svých právech. Jsme tady omezováni prakticky neustále. Takže já si myslím, že si pan ministr pro legislativu protiřečí. A myslím si, že to, co tady dneska řekl Jakub Michálek, prostřednictvím paní předsedající, že stanovisko Legislativní rady vlády, že spočívá a měla by si ho vyžádat vláda. Já to prostě považuji za správné. A myslím si, že takový postup by měl být. A divím se, že ho pan ministr pro legislativu nepodpoří.
Musím reagovat na ty předvolební kampaně.
Další vystupující bude pan poslanec Drahoslav Ryba. Připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Z hlediska legislativy možná máte pravdu, ale tu pravdu asi nemáte z hlediska etiky. Já vám můžu ze zkušenosti říct, že jsem byl téměř 10 let ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky. Takže to jenom ze zkušenosti a praxe. Ano, možná z hlediska legislativy je to dobře. Z hlediska etiky nedodržovat vlastní zákony je podle mého názoru špatně. A jen ještě k panu předsedovi Michálkovi taková malá poznámka. To samozřejmě ani jedna z těch podmínek tady v Poslanecké sněmovně, podle mě možná i bohužel, není. To znamená, mě nikdo nemůže čtyři roky odvolat, ať jednám jakkoliv a rozhoduji jakkoliv. Ale také nenesu tu ekonomickou odpovědnost. Protože co se může stát? A může se stát, že český stát mu ji přizná. Kdo potom nese? Český stát, nikoliv poslanec.
Děkuji. A nyní paní poslankyně Zuzana Ožanová. Připraví se paní poslankyně Helena Válková posléze. Prosím, paní poslankyně, vaše reakce.
Děkuji. Takže v tom případě ano, na to máme nárok všichni. Faktické poznámky vy považujete za způsob, jak se my nenadřeme? Že nemusím přemýšlet, jak reagovat například na vaše vystoupení? Musím na to reagovat. Prosím vás, já, když si připravuji materiály - jestli jste si nevšiml, mě se tato poznámka hodně dotkla - já si všechny projevy píšu sama. Myslíte si, že tomu nevěnuji x hodin? A vy mi říkáte, že já, když si dovolím faktickými poznámkami nějak reagovat, že tím já se chcu nenadřít? Zkuste se zabývat něčím jiným! Ale já to chápu. Zkuste se zabývat třeba prací pro lidi. Zkuste něco jiného dělat. Lex Babiš. Zkuste fakt pracovat.
Tak pokud dáváte pevný termín hlasování, pak nevidím důvod, proč jste zkracovali jednací dobu. Jestli pan kolega Michálek tady nás bude moralizovat tím, že jsme líní a rádi bychom si ulehčili práci, a proto používáme faktické připomínky, je to právě proto, že jste nás zkrátili na našich právech, to znamená, že jste zkrátili řádnou dobu projednávání a dobu našich příspěvků. A v tom neposledním případě se musím vrátit k tomu, co už tady také bylo řečeno.
Děkuji za dodržení času. A nyní pan poslanec Robert Králíček, poté pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.
Není to pravda, pane poslanče. Když už, tak obstruujeme proto, abyste vy nepracovali. Jen si vzpomeňme DIA, stovky milionů, a teď zřizujete další úřad, nebo chcete zvětšit další úřad za desítky milionů.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Jiří Mašek, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za dodržení času. Já děkuji, jakož i za dodržení času.
Myslím si, že byste to měla dodržovat. Zároveň bych chtěla reagovat na předřečníky, především ze strany koalice. A víte, já teď čtu i v médiích ty titulky: Poslanci proberou zpřísnění zákona o střetu zájmů. Vidíte, co je na tabuli? Je tam zákon o střetu zájmů? Já tam vidím zákon o sdružování v politických stranách. A víte, kdo se zabývá sdružováním v politických stranách? Protože tento úřad řeší politické strany. Ministerstvo spravedlnosti, odbor střetu zájmů a boje proti korupci, který je apolitický, protože má státního tajemníka, je pod služebním zákonem. Já už prosím nevím, já to asi nakreslím, aby to všichni pochopili, ano? Takže prosím, měly by být i ty výstupy férové. Protože my neřešíme, my vyzýváme pana Michálka, aby to do toho zákona dal, aby to přinesl! Přineste to hned, pane Michálku! A pojďme řešit něco smysluplného.
A nyní tedy ještě jedna faktická se objevila, a sice pan poslanec Radek Vondráček.
Děkuji za slovo. Jestli jsme tuhle debatu neměli vést na výboru, který k tomu prostě přísluší, kde bychom si případně mohli pozvat odborníky. Já jsem od začátku nesouhlasil především s tím, že by jakkoliv střet zájmů byl propojen s evidencí skutečných majitelů, protože tu evidenci považuji za něco naprosto nevhodného, a která vznikla v souvislosti se směrnicí proti praní špinavých peněz. A filozofie té směrnice a těch právních předpisů je úplně jiná. Jednak tady máte konkrétní dotazy, proč ne tedy internetová média, proč jenom tištěná média. Co budete dělat s takovými věcmi, kdy si vy z vlastních peněz na vládě a na těch ministerstvech platíte milionové marketingové kampaně?
Prosím o dodržování času v rámci faktických poznámek. A nyní je na řadě pan poslanec Zlínský. Prosím.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
A určitě zajisté bude ohromný tlak na změnu toho nařízení, aby se jich nějakým způsobem zbavili. A pak bych se chtěl zeptat, jestli tedy byly domluveny dohody se státy severní Afriky. Vy jste říkal, že Nigerijci se budou vozit do Tuniska, jestli je to tedy nějakým způsobem předmluveno.
Děkuji za dodržení času.
Ale dovolím si reagovat na vystoupení pana premiéra. A já se přiznám, neznám úplně detaily, nejsem na to expert, ale mně tam úplně vypadla ta logika, proč tak činí. Tato vláda kdejaký problém, který teď řeší, tak se vymlouvá na válku na Ukrajině, téměř u čehokoliv. Inflace, ceny energií, já nevím, pokles reálných mezd a tak dále. A poprvé tam, kde se na tu válku na Ukrajině můžeme skutečně odvolat, poprvé, a je to opravdu reálný, hmatatelný, změřitelný fakt, tak tam se pan premiér odvolává a srovnává se s rámcovou pozicí pět let starou. To znamená dávno před válkou na Ukrajině. To je úplně legitimní dotaz a je to i odpověď na to pro mě podivné srovnávání s rámcovou pozicí pět let starou.
Také děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Kettner a připraví se pan poslanec Benešík.
Děkuji za slovo. Já jsem poslouchal proslov pana premiéra a chvílemi jsem tam marně hledal i nějakou výrokovou logiku. Slyšel jsem tam: není to žádné povinné přijímání, ale my si povinně dobrovolně můžeme vybrat, jestli přijmeme, nebo zaplatíme. Vždyť to přece vůbec nedává smysl. A to je německý tisk! Žádná dezinformační média. A když už tedy jsme tak povinně dobrovolně solidární a máme pouze dvě možnosti, buďto přijmout migranty, nebo zaplatit, tak by mě zajímalo, pro kterou z těchto dvou variant se vláda rozhodla, aby občané České republiky měli šanci se připravit, co je čeká.
Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Benešík a připraví se pan poslanec Feranec. Prosím.
Vyjádřit se k tomu tisku jako takovému a k rámcové pozici vlády k tomu tisku. Ale ten tisk je dneska v jiné fázi, ke které se už... On je vlastně ve fázi schvalování v evropských institucích a tady se už evropský výbor k tomu nevyjadřuje. My jsme si prostě odvedli svoji práci.
Děkuji za dodržení času.
Nebylo zodpovězeno. Nebyl k tomu žádný podkladový materiál. Tento materiál, o tom se nehlasovalo vůbec podle záznamu! Ten den se hlasovalo o kdečem, o důležitých věcech ta vláda hlasovala. Já jsem chodil kdysi na jednání vlády jako náměstek. Takhle to přece nefunguje. Takže znovu. Projednala to vláda?
Také děkuji.
To se dá dohledat. A já se jenom ptám, kolik tato vláda vydala na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kterou my jsme podpořili. My se jenom ptáme, kolik to je. Fajn, to je jako úžasné. Takže mě by to zajímalo. Já jsem trvale kritizoval selhání premiéra Fialy v rámci předsednictví. Vaše celé předsednictví skončilo aplausem toho šílence, magora Timmermanse, který vám děkoval. Odsouhlasili jste zastavení výroby aut se spalovacími motory Euro 7, dopady na lidi, kteří mají nemovitosti, emise, auta, všechno špatně. Já nechápu, proč jste postupovali bez koordinace.